Co bylo zrušeno se zavedením EET? Jaká povinnost? Zatím zatěžujeme podnikatele další a další administrativou.
Pan poslanec Plzák a jeho faktické dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. A ta vlajková loď, to je boj za zrušení EET a v tomto svatém boji se ohánějí zájmy hlavně těch drobných podnikatelů a živnostníků. Ale jste si opravdu jisti, že o to všichni ti podnikatelé a živnostníci opravdu stojí? Já totiž znám takové, a jsou to dokonce členové ODS, kteří to schvalují. Takže možná byste si měli udělat vnitrostranickou diskuzi, jestli opravdu o to všichni stojí, a možná budete překvapeni.
Prosím.
Děkuji za slovo. U vás si tím úplně jistý nejsem. Ale my nejsme tak pyšní jako vy, abychom řekli, že všichni jsou proti a všichni s námi souhlasí. Ať si ji každý zavede. Mně vadí to spojení na stát. Jestli podnikatel chce, aby kontroloval svoje zaměstnance, ať ten systém má. Ano, je to moderní. Moderní to je, ale šmírovací. Každou vteřinu se musí vyviňovat. Zeptejme se paní ministryně, kolik kontrol provedli na EET, s jakým výsledkem, kolik to stálo lidské síly, ty kontroly. Jaký to má efekt? Až budu řádně přihlášen, já jsem si vzal takovou příručku, kterou bývalý ministr financí nám všem rozdával, Mýty a skutečnost o EET. A jsme dva roky poté a můžeme se společně zasmát tomu, co tvrdil, a porovnat to s realitou!
S faktickou pan poslanec Bláha.
Patnáct let musejí odevzdávat podnikatelé obchodním domům... Není to dobrovolně! Pokud nepřistoupíte na podmínky, nejste v tom obchodním domě. To samé je s prací v sobotu a v neděli, s prací ve svátek, to samé je s dodávkami rohlíků za podnákladové ceny. Nepřistoupíte na smlouvu, nedodáváte, nejste v tom domě, máte smůlu. Nemůžete si říct svoje podmínky, protože tak to je! Co bylo výhodné pro podnikatele?
Děkuji. Dalším přihlášeným do faktických poznámek je pan předseda Stanjura a připraví se pan poslanec Válek.
Následuje bod číslo
Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Předkládám vám návrh zákona, kterým se mění zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. Důvodem předložení tohoto návrhu je plnění legislativních závazků, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii. V souladu s požadavky směrnice návrh zákona pouze rozšiřuje okruh orgánů veřejné správy, na které dopadá zákon o finanční kontrole. Orgánem veřejné správy je dle návrhu zákona nově i dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace dobrovolného svazku obcí a státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Tento návrh zákona částečně implementuje evropskou směrnici o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. České republice bylo již v roce 2014 zasláno upozornění na nedodržení termínu této transpozice. Je proto nevyhnutelné, aby byl návrh zákona schválen v co nejkratší době.
Já také děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Roman Kubíček. Prosím, pane poslanče.
Dámy a pánové, paní ministryně uvedla tento tisk. Já jenom doplním určité informace, které nezazněly. Navrhovaná právní úprava je technického charakteru a rozšiřuje okruh subjektů vymezených pod pojmem orgán veřejné správy. Rozšíření okruhu orgánů veřejné správy o dobrovolné svazky obcí a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty zajistí jednotný režim ochrany veřejných prostředků ve všech organizacích veřejné správy. Pro tuto implementaci bude předpokládané školení v délce devět dnů, které bude pořádáno Ministerstvem financí. Na požádání dotčených subjektů Ministerstvo financí uspořádá školení nebo poskytne metodickou pomoc při přípravě vnitřních předpisů k finanční kontrole, a to například formou směrnice na míru. Směrnice nebyla do uplynutí transpoziční lhůty řádně transponována, tudíž dosud není plně implementována.
Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky. Pokud jsem zaznamenal, nezazněly návrhy na vrácení nebo zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu. Není tomu tak. Znovu tedy zopakuji pro příchozí, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Nyní bych se chtěl zeptat, jestli někdo navrhuje nějaké další výbory. Není tomu tak. Posuneme se k bodu číslo Mám pocit, že hladina hluku nepříjemně a nezadržitelně stoupá, tak bych chtěl všechny požádat, aby se zklidnili.
Dále navrhujeme rozšíření výjimek z evidence tržeb na případy, kdy by evidence znemožnila plynulý a hospodárný výkon podnikatelské činnosti nebo kde má správce daně možnost získat relevantní data jiným způsobem. Týká se to telekomunikačních služeb, tržeb z hazardních her, obchodní letecké dopravy a také je zavádíme pro nevidomé, což už bylo upraveno a převzato ze zrušeného nařízení vlády.
Já bych chtěl reagovat vaším prostřednictvím na vyjádření pana kolegy Stanjury. Vždyť daně se mají platit a máme orgány a platíme si státní správu, aby ty daně vybírala. - No to je pravda. - No, to je taky pravda, to já vím. Tak takový je prostě pohled některých podnikatelů.
Tak jenom abychom pro ty, kteří nám vykládají, kdo bude hlasovat pro tento zákon, je ten, který podporuje podnikání, a ten, kdo nebude pro tento zákon hlasovat, je ten, kdo nepodporuje podnikání, jak včera ODS hlasovala. Takže nepodporuje podnikání na venkově!
Děkuji. To je čistá demagogie.
Další pan předseda Stanjura.
Pan poslanec Volný mluví úplně o něčem jiném než já. A pokud chce hájit nezákonné kroky Finanční správy, ať to dělá. O tom já mluvím. A to není názor opozice. To jsou rozhodnutí našich soudních orgánů. Ale když něco udělá špatně stát - a soudy opakovaně rozhodují, že Finanční správa postupovala nezákonně - tak se neděje nic. O tom problému na rozpočtovém výboru debatujeme rok a půl. Neslyšel jsem jediné personální opatření. Ale s touhle argumentací by podnikatel neuspěl, a správně, že by neuspěl. Podpora podnikání je snížení daně a jednoduché podnikatelské prostředí. No, možná jsou takové advokátní kanceláře, nemám tuto zkušenost, nepovažuji to za masový jev, advokátní kanceláře, jejichž celkový roční příjem je 1 milion nebo do 2 miliony ročně.
Děkuji za přesné dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík, poté pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Nebo doufám tedy, že budou hlasovat konzistentně s rozpočtovým výborem a podpoří ho i zde na plénu. Jinak k čemu se ty výbory konají, pokud politické strany na výborech hlasují nějak, a potom na plénu se rozmyslí? To je jedna věc. Druhá věc k té poznámce kolegy Volného. Ty zajišťovací příkazy se prostě úplně vymkly kontrole. Tam jsou dneska desetkrát menší částky, které se zajišťují, než byly v minulosti. Cílí to na ty nejmenší. A opakovaně se tam dějí neoprávněné excesy, které ruší soud. Samozřejmě nezpochybňujeme, když daňová správa odhalí někoho, kdo neplatí daně řádně. Nicméně tady se v desítkách procentech případů dějí přešlapy a ruší to soudy. A to považujeme za chybu. A daň z příjmů právnických osob roste minimálně, protože Finanční správa si nedokáže posvítit na ty velké daňové úniky skrz ty masivní daňové optimalizace, skrz nějaké křížové obchody apod.
Děkuji za slovo. Já si shodně s panem poslancem Volným také myslím, že použít slovo zběsilé v případě konání Finanční správy není případné. Zvůle, se kterou Finanční správa nerespektuje judikáty Nejvyššího soude. Ze zkušenosti vím, že ti úředníci si to nevymysleli. Přístup, kdy se ta ovce nejdřív podřízne a pak se stáhne, je prostě součást džihádu, který vy a vaše vládní koalice vedete proti malým a středním podnikatelům.
Dobrý den. Apeluji na vás, na vaše svobodné hlasování. V tuto chvíli máme podobnou situaci. Já mám názor přesně opačný, ale řada z vás má také opačný názor, a kdyby volila svobodně, tak to nikdy nepodpoří.
Já bych chtěl reagovat na vystoupení pana ministra. Já nezpochybňuji, že se na tom pracuje, ale efektivita zatím nula. Je to trošku jako yetti. Fikce souhlasu. Kdo to vymyslel a prosadil? Jsem rád, že jsme na tom našli shodu, jsem rád, že se debatuje, že to bude použito i ve stavebním zákoně, ale kdy tady budeme mít návrh? Ale chybí tady politická odvaha, řekněme si to otevřeně. A paní ministryně Dostálová, už toho máme dost. Tak kdy přinesete návrh stavebního zákona nebo kdy na něm začneme dělat? A za tři roky jsou volby, pozor! Obávám se, že ne.
Já doufám, že to, co řeknu, přesvědčí o tom, že institut ekologické újmy je užitečný a není potřeba proti němu tady tak razantně vystupovat. Je rozsáhlý a díváme se v něm, zadání bylo, jak vlastně institut využívají jiné evropské země. Polsko se nebojí institutu ekologické újmy, dokonce se nebojí ani nevládních organizací. A věřte, že nejvíce aktivní jsou nevládní organizace. Ještě k té Polské republice, jenom abyste věděli, tak oni opravdu nejvíce využívají tento institut. Využívají ho především k ochraně půdy.
Ale myslím si, že obecně, když se bude mluvit o stavebním řízení, že je prostor nebo mám příležitost k tomu něco říct. A ten problém je, tak poslouchejme vyjádření těch, kteří kandidují, nebo co říkají naši představitelé ze všech stran, v čem je problém. To je důležité. Ale ty výsledky jsou evidentní. Ano, je pravda, že převážně do silniční sítě, že železniční síť u nás je v lepším stavu než u našich severních kolegů v Polsku.
Podnikatel, i když splní podmínky, nemusí požádat, a může tedy evidovat podle evidence tržeb. To jsou hotovostní platby, čili to, co vlastně kasíruje v cashi, když to řeknu lidově. Děkuji vám za pozornost.
Já nebudu opakovat to, co říkala paní ministryně. Jenom se vrátím ke krátké genezi. Já to nebudu celé komplikovat. V tehdejší rozpravě nás paní ministryně informovala o tom, jaký bude koncept toho návrhu. Děkuji vám za pozornost.
Hlásí se pan poslanec Ferjenčík. Prosím.
Děkuji za slovo. Takže vymahatelnost té třetí a čtvrté vlny je naprosto minimální. My nevidíme důvod, proč ji zavádět. Proto navrhuji zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení.
Registruji váš návrh. Nyní se mi hlásil pan předseda Kalousek do rozpravy.
Tak hlavní motto té konference bylo, že snad ani nejde o lepší výběr DPH, ale o narovnání podnikatelského prostředí. Odpovězme si na otázku, jestli projekt EET skutečně narovnal podnikatelské prostředí. Já si troufám tvrdit, že ho pokřivil.
No a pak je oprávněná výtka opozice, že po pěti letech tohle konstatovat je trochu málo. Já nevím. Jedna je v Bruselu. Bylo mi vysvětleno, že právě to je ta výtka. Navíc je tam ta podmínka, že převážně, že to není hlavní předmět podnikání, ale může to být nehlavní předmět podnikání z té definice. A myslím, že nikdo z vás, nebo naprostá většina z vás. Že to chceme my. Anebo to nechceme my a bojíme se zase těch sankcí. To jsou asi nejčastější slova, která tady padají. A ptám se, kolikrát byl reálně zahájen. A kolikrát byl zahájen s ostatními zeměmi, které neplní jiné povinnosti? Jsou všichni tak bojázliví jako my? Já si to nemyslím. Co jsme vlastně vyjednali? My když jsme vstupovali do EU, tak jsme si vyjednali nižší DPH na pleny, a Poláci si vyjednali nižší ekologické limity pro své továrny. To je potom konkurence, když máte továrny vedle sebe pár kilometrů, jedni mají povinnosti mít masivní ekologické investice, druzí ne. A představte si, ten vítr většinou fouká z Polska do České republiky, ne naopak. To jsme nebyli schopni zařídit, aby to bylo jinak. Takže se toho nebojme. Vyjednávejme! Zkusme získat spojence. A určitě se ukáže, že ne všechno, co Evropská komise chce, musíme plnit. A my opakovaně voláme po debatě o českých národních zájmech, o tom, abychom měli společnou pozici. A nic se neděje. Ano, zítra budeme debatovat o finančním rámci na příští programovací období a my se na tu debatu těšíme. A pak na plénu můžeme uvádět ty hlavní, politické argumenty pro nebo proti. Tak tolik jenom pro paní zpravodajku, že ano. On je poměrně jednoduchý. Mám pocit, že to má snad 15 stran včetně důvodové zprávy a změn provedení v legislativě.
Jako posledního s faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Jana Zahradníka.
To ať tady samozřejmě existuje a ať ti, kteří by chtěli takto postupovat, ať mají obavu z toho, co je pak může postihnout.
Nyní mám ještě jednu faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Nerad tady slyším pod sebou debatu na jiné téma. Nebyl by to problém. Já si pod tím mohu představovat cokoliv. A víte, korupce není jenom to, že si někdo předává peníze nebo dává lepší podmínky na nějakou veřejnou zakázku. A samozřejmě doprava souvisí s ekologií. Přineste nám návrh stavebního zákona co nejdříve.
Rozhlédnu se tady po sále. Tak já tedy obecnou rozpravu skončím.
Pokládám ji za velice důležitou. Takže apeluji na vás a prosím vás o to, abyste ji podpořili. Druhá věc je, že bych chtěla reagovat na návrh na zkrácení doby projednávání. Děkuji.
Takže nesrovnatelné věci. Návrh zavést něco takového u právnických osob vůbec neuvažujeme. Nebudu to ani slibovat, protože nechci domýšlet, kam by vedla kreativita, v žádném případě. Je to opatření, které se zavedlo před lety, vy jste u toho většinově byli z pravého spektra, takže víte, že se zavádělo jako podpora. Jsou to nejvyšší paušály v Evropě.